Základním úkolem se samozřejmě míní základní ochrana zdraví a majetku a životů obyvatel, životního prostředí a podobně.
Zároveň přinesou snížení administrativních požadavků a zefektivnění procesů nutných pro výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů na úrovni státní a veřejné správy. Tento výjimečný postup je navrhován s ohledem na současnou energetickou krizi. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, předmětný návrh novelizace energetického zákona reaguje na akutní problémy na trhu s energiemi a navazuje na předchozí novely z tohoto roku. Cílem tohoto návrhu je konkrétně podpora výstavby OZE a snížení naší závislosti na dovozu paliv z Ruska. Do této kategorie se již vedle rodinných domů vejdou i menší bytové domy či sklady a podobně. V případě stavebního povolení však platí výjimka, a to pro stavby vodního díla, kulturní památky, zvláště chráněného území památkové rezervace a památkové zóny. V těchto případech bude povolení nadále vyžadováno, nicméně tyto výjimky považuji za pochopitelné a odůvodnitelné. Pokud bude projednávána novela schválena, lze také předpokládat, že dojde k masivní výstavbě menších OZE. To vedle splnění primárních cílů, které jsem zmínil v úvodu, pomůže i českému hospodářství a dojde k vytvoření nových pracovních míst.
Otevírám tímto obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Dostálová.
Takže my se domníváme společně, že je potřeba tento zákon a tento návrh a všechny problémy z toho vyplývající vydiskutovat právě zejména na hospodářském výboru.
Moje velká obava je z toho, že jsou tam obecně zastavitelné plochy. Zastavitelná plocha je všechno, na co si vzpomenete - občanská vybavenost, dopravní infrastruktura, ale pro mě zcela zásadní, i plochy pro bytovou výstavbu. Proto jsem ráda, že jsme zavetovali jménem dvou klubů tu devadesátku.
Dáváte přednost?
Děkuji. Neměli by to ti investoři například vědět už teď? Proboha, pojďme už najít konečně jedno společné řešení.
Já bych jenom rád doplnil i argumenty Ministerstva vnitra i teď, po přímé konzultaci.
A s žádostí o druhou faktickou pan poslanec.
Pane ministře, nemohu s vámi souhlasit, protože oba tyto úkoly, jak základní, tak mimořádné úkoly, jsou dány zákonem. Kdyby tomu bylo v té vaší teorii, tak by to znamenalo, že žádné mimořádné úkoly plnit nemusíme. Ale hasiči musí plnit jen ty úkoly, které jsou dány zákonem. Ale třeba plošné vyhledávání nebo činnosti, které opravdu byly při covidu, přitom nejsou základním úkolem, byť se chrání životy. I u těch mimořádných úkolů je, že tu musí být ohroženy lidské životy. To v tomto případě jsou, přesto to není základním úkolem. Je to mimořádný úkol a na tom si jako bývalý ředitel generálního ředitelství trvám.
Děkuji i za dodržení času a dalším přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, tak mi dovolte také pár slov při dnešním třetím čtení, než to uzavřeme. Vidíte, že ve vojenství drony dneska hrají roli číslo jedna. Musím říct, že s tímto se budeme potkávat ještě řadu let, protože holt ta doba jde dopředu. Ona už i ta válka ukazuje, jaký je to prevít. Mimochodem, ten střet je tady delší dobu, to nebylo nic nového, proto jsem se ozval. Máme skluz, je to vlastně z minulého období. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji a s faktickou se hlásí paní poslankyně Jana Pastuchová.
Já jsem se do této diskuse také připojila, protože můj manžel je velký hobík na bezpilotní letadla a na tento sport a vím, kolik tam chodí dětí. A když jsme přišli a řešili jsme to, tak jsem ráda, že došlo aspoň k tomuto kompromisu.
Prosím.
Dovolte, abych otevřel další bod číslo Ano, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, předložený návrh zákona znovu znamená nezbytný převod evropských nařízení do české legislativy, ale kromě toho přináší i celou řadu důležitých usnadnění a zlehčení podmínek pro české občany, a to zejména v oblasti zrušení povinnosti absolvování evidenční kontroly v případě, kdy má být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel. Pokud se podaří schválit v následujících minutách příslušné pozměňovací návrhy, bude to znamenat v tomto případě významnou úlevu. Stejně tak umožníme servisní jízdy vozidel vyřazených z provozu na základě povolení manipulačního provozu. Na území České republiky pak bude v zásadě potřeba jenom se prokázat jedním identifikačním průkazem a i data o vozidle už příslušné orgány zajistí samy. Nicméně i ono zjednodušení v tom, že bude potřeba jen jeden technický průkaz, že už se nebudeme muset trápit hledáním toho velkého dokumentu, který velká část lidí pak složitě dohledává ve svých dokumentech, je úleva. Bude to znamenat i zmenšení objemu práce pro jednotlivé úřady obcí s rozšířenou působností, bude to znamenat i zkrácení času nezbytného pro obstarání celého toho postupu a je to jeden z dalších kroků, kde digitalizace bude lidem výrazně usnadňovat život. Děkuju mnohokrát za pozornost i za podporu zmíněných pozměňovacích návrhů i zákona jako celku.
Děkuji. Asi mi tento tisk byl souzen, protože již v minulém období pod číslem 1046 jsme došli před třetí čtení, akorát jsme se nedostali k hlasování, nicméně nyní tak už činíme. A opravdu Ministerstvo dopravy spolupracovalo velmi dobře na tomto tisku. Já bych se vyjádřila k několika věcem, které byly na výboru. Pan ministr uváděl evidenční kontrolu, že dojde k prodloužení z 30 dnů na jeden rok. Pokud to bude rok od té doby, co byli na technické, tak se jim to relativně podaří přepsat, ale když to bude delší dobu, tak jim to ztížíme. Opravdu, tato statistika je někde jinde. Domnívám se, že by byly dostačující dva roky pro platnost evidenční kontroly. Já se úplně neslyším, pane předsedající.
Ještě jednou všechny prosím a děkuji. Máte slovo.
Od pochvaly přejdu k drobné výtce. Myšlenka skvělá, samozřejmě budu ji muset podpořit hlasováním, protože nic jiného nejde, nicméně nám nebyl dán dostatečný prostor. O čem mluvím? To je místo dvou technických průkazů jeden. Výborná myšlenka. Ministerstvo dopravy zcela jistě na tom pracovalo několik měsíců, a proto pozměňovací návrh v druhém čtení, na který mají členové výboru čas týden, opravdu, domnívám se, že tak zásadní a dobrá změna si zasloužila to, abychom měli čas se s ní důkladněji seznámit.
Tady jsem chtěla jenom upozornit, že někdy opravdu je lepší nespěchat, nechat si ten čas a mít potom normu, ke které se přihlásí jak koalice, tak opozice.
Děkuji. Za mě jen velmi krátce.
Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Ano, můžeme jít rovnou k hlasování.
Já už vás jenom s dovolením provedu hlasováním, je to poměrně jednoduché.
Vzhledem k tomu, že jsem neviděl žádný rozpor s touto procedurou, tak můžeme... Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Výsledek: přijato. Kdo je pro?
Stávající energetický zákon nedostatečně reaguje na potenciál využívání obnovitelných zdrojů pro zajištění pokrytí vlastní spotřeby elektřiny.
Také děkuji a otevírám rozpravu, do které jsou zatím přihlášeni pan poslanec Drahoslav Ryba a pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Můj pozměňovací návrh měl dva cíle. Tento bod si dovolím více objasnit. Já tedy musím říct, že s tím nesouhlasím, a budu se snažit vám to zdůvodnit. V takovém případě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nebyla ohrožena bezpečnost létání, a zajistit koordinaci létání hasičských bezpilotních letadel s létáním vojenských, policejních a celních letadel." Toto ustanovení prakticky umožňuje použití těchto bezpilotních letadel při zásahu, ale bohužel pouze při plnění základního úkolu, protože všechna pravidla létání při zásahu jako takovém není možné nikdy dodržet z hlediska zejména časových, protože každý takový let si vyžaduje několik desítek dnů předem tento let ohlásit. Několikrát se tam uvedlo: při jakýchkoli, při výcviku a podobně. Základním úkolem je chránit životy, zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádným událostmi a krizovými situacemi. Ovšem v roce 2015 vyšel nový zákon o Hasičském záchranném sboru, který kromě základního úkolu vymezil i takzvané mimořádné úkoly nebo mimořádný úkol. Buď plnění takového úkolu nenáleží jinému orgánu, nebo mu náleží, ale ten orgán o to požádá, protože z nějakého důvodu to není schopen udělat sám. Nicméně některé úkoly jsme v rámci mimořádného úkolu plnili i tehdy. Pojďme se podívat, co jsou ty mimořádné úkoly. Mimořádné úkoly jsou třeba všechny úkoly, kromě toho základního zásahu, které byly prováděny ve Vrběticích, to znamená pomoc policii, včetně dronů ve Vrběticích, to je mimořádný úkol, protože to není základním úkolem Hasičského záchranného sboru, protože to přináleží policii. Zrovna tak jsme vozili lidi ze zahraničí, to rovněž je mimořádný úkol. Ale abych vám to přiblížili ještě více, tak takovým typickým - který děláme každoročně a několikrát - základním úkolem je třeba plošné vyhledávání v terénu. Tak hasiči samozřejmě se zvednou a jdou. Ale to je typický mimořádný úkol, protože základním úkolem hasiče, Hasičského záchranného sboru, rozhodně není vyhledávání osob v terénu. No, nezdá se vám to nějaké divné? Mně teda se to divné zdá. Možná abych to přiblížil. Já jsem se díval na složení Sněmovny, je tady řada lékařů. A spodní proč byste měli rentgenovat tady tím rentgenem? To je tak obdoba.
Probíhá i teď po dobu projednávání ve třetím čtení intenzivní komunikace s Ministerstvem vnitra, s Ministerstvem dopravy, s lidmi, kteří se předtím shodli i na tom doporučení a na tom stanovisku.
Děkuji a s faktickou je ještě přihlášen pan poslanec Ivan Adamec.
Kolegyně, kolegové, no, tak kolega Brázdil - já ho mám rád, on to myslí fakt dobře, akorát fakt myslet dobře nestačí. Cesta do pekel je dlážděná samými dobrými úmysly. Takže já bych byl opatrný na tato vyjádření. To je něco úplně jiného. Tak já bych prosil, abychom fakt postupovali podle jednacího řádu.
Pan poslanec.
A říkal jsem, že ti hasiči tam půjdou zasahovat, ale mohli by zasahovat efektivněji a rychleji. Co se týká pana ministra, já s ním souhlasím, že to projednávali s Ministerstvem vnitra. Problém je, s kým.
Pokud se již nikdo nehlásí, tak tímto rozpravu končím. Nemá pan zpravodaj? Rovněž ne.
Děkuji, pane předsedající. Milé dámy a pánové, k návrhu procedury hlasování o pozměňovacích návrzích podaných k návrhu zákona o návrhu zákona jako celku, který můžete nalézt také v usnesení hospodářského výboru... Takže nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A, zmírnění právní úpravy provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolků.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Výsledek je: přijato. Můžeme pokračovat.
Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh B, rozšíření možností odchýlit se od pravidel létání při létání hasičských bezpilotních letadel. Stanovisko hospodářského výboru: nesouhlas.
Kdo je pro? Výsledek: zamítnuto. Poprosil bych o další bod. Zahajuji hlasování. Výsledek: přijato.
Jedná se o zpřesnění právní úpravy pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému. Stanovisko hospodářského výboru je souhlasné.
Děkuji. Výsledek: přijato. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Nemůže zjednat ani jinou nápravu, že by řekl, že to myslel jinak. Budu dávat tento pozměňovací návrh, abychom o nich vůbec nehlasovali. Ještě jednou zopakuji to, co jsem říkala na začátku, děkuji Ministerstvu dopravy za spolupráci při tomto tisku.
Pardon, byla zde faktická poznámka, takže ještě faktickou poznámku - pan ministr.
Já si dovolím jenom velmi stručně zareagovat. A věřím, že je to opravdu změna, která nikoho negativně nezasáhne, ale bude důležitou pozitivní změnou. Zmíním ještě jednu věc, která souvisí s chystanými úpravami, a to je další digitalizace i samotného procesu registrace vozidla, v případě, že jej koupíte, ať už v autosalonu, v bazaru nebo od kohokoliv na základě třeba jen podepsané smlouvy. Je to další významný krok k digitalizaci agend, které zbytečně lidem berou čas, kdy musejí ve svém volném čase, nebo ještě si dokonce brát volno v práci, aby zařídili své agendy, které jsme schopni do budoucna zajistit digitálně.
S faktickou se přihlásila ještě paní zpravodajka Zuzana Ožanová.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem samozřejmě pana ministra poslouchala. A víte proč? Ministerstvo dopravy věnovalo čas, ukazovalo mi přípravu té vyhlášky, přípravu toho dokladu. Já jsem i konzultovala, ptala jsem se, které údaje na tom dokladu budou k dispozici, jak se lidé dostanou k dalším údajům, protože pro mě to bylo docela podstatné nejenom dát to do zákona, ale potom ta následná realizace. I pro toho člověka je to jednodušší, když bude mít místo dvou dokladů jeden. Ale jenom jsem chtěla poukázat na to, že to bylo příliš rychlé, ale já chápu to vysvětlení, protože jinak by to muselo být zvláštním návrhem zákona.
A vidím zde ještě zájem o vystoupení v rámci rozpravy.
Nicméně velmi vítáme to, že technické průkazy budou sjednoceny. Takže my tady přinášíme opravdu skvělou věc. Chci ještě dodat, že samozřejmě v tom zákonu jsou i další plusy. Víte, že to bylo pro mnohé obce problém, takže to se vlastně po třech letech ruší a pak ten člověk dostává novou SPZ. Jsou to tedy praktické technické věci.
Děkuji a dívám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě? Máte, pane ministře, zájem o závěrečné slovo? Paní zpravodajka rovněž ne.
Návrhy legislativně technických úprav - ty nebyly podány. Pozměňovací návrh C poslance Munzara.
Pokud nikoli, tak tímto končím obecnou rozpravu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Táži se tedy, jestli někdo má návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání nebo výborům? Nevidím žádný protinávrh. Děkuji všem za spolupráci. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova, a poprosím všechny, aby se ztišili, případně aby si šli věci vyjednat před hlavní sál.
Schválně říkám: pomůže koordinovat a řídit, protože naším cílem je nezaostávat v digitalizaci a poskytování služeb našim občanům. Vede se i řada odborných diskusí po dobu více jak půl roku, ať jsou to lidé z Digitálního Česka, či z dalších organizací. Je tedy čas jít cestou jinou, ale podívat se, jak to udělali v jiných zemích, jako je třeba Estonsko, jako je Dánsko, nově třeba i státy, jako je Gruzie, ale ty výše zmíněné - Anglie, Dánsko, Estonsko a další - jsou považovány za světové lídry v digitalizaci. Digitální služby pod DIA - skutečně budeme podporovat vznik efektivních digitálních služeb včetně změn interních procesů v oblasti české digitalizace. To povede následně k vysokým úsporám nákladů na lidi, provoz, na agendy, na IT systémy. Posílíme tak odborné personální kapacity centrálních úřadů pro provedení transformace procesů, kvalitnějšího zadávání veřejných zakázek a jejich následné projektové řízení. Všem transformačním týmům přidělíme dostatečné pravomoci a zdroje pro řízení a provádění digitální transformace." Ten zákon umožňuje vznik této agentury. Dovolte mi ještě citovat prohlášení vlády minulé, protože to není věc, která by nebyla známá v českém prostředí.
Týká se vypuštění rozšířené kolektivní správy pro vydavatele periodik. Stanovisko garančního výboru: souhlasné.
Hlasování číslo 74, přihlášeno 153 přítomných, pro 102, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru: souhlasné.
Hlasování číslo 76, přihlášeno 153 přítomných, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru: souhlasné.
Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro předložené návrhy? Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru: nezaujal stanovisko.
Návrh byl přijat.